A to jsou jasná a nezvratná fakta. A ostatní, vážení, je samozřejmě strašení v tom, co by se stalo kdyby. Ale já vím, co by se stalo. Protože znovu se ptám. To není o tom, že bychom teď měli někde v pokladně 100 nebo více miliard korun na financování těchto peněz z českého rozpočtu. A já jsem pevně přesvědčen, že je splníme.
S faktickými poznámkami pan kolega Kalousek, Kučera a Zahradník. Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy Kalouska, a potom budeme pokračovat. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo.
Dál pokračuje: Nicméně je dneska dost jasné, a Evropská komise to několikrát jasně, a mám ty důkazy, písemně vyjádřila, že je tady jistý manévrovací prostor. Ale potom jsou tady věci, které budou velmi pravděpodobně pro Evropskou komisi nepodkročitelné. Pokud je akceptovat nebudete, máte smůlu. S touto pozicí jsme do toho vstupovali. A teď se můžeme bavit jenom o tom, jestli a do jaké míry je to za rámec evropské směrnice. A jedno z posledních částí vystoupení, teď nevím, jestli už to byla závěrečná řeč, cituji zase dále ze stenozáznamu: "Mantra nebudeme stavět. Není to pravda, budeme stavět i tak. Je to kompromis mezi resorty, Svazem průmyslu a dopravy, Hospodářskou komorou. Ve dvou bodech ještě kompromis nebyl dosažen, dosáhneme ho. Zákon o liniových stavbách stál mírně mimo, budu chtít na toto sám znát názor nového pana ministra dopravy. I my jsme tam dávali dost pozměňovacích návrhů a námitek v rámci resortu. To je asi vše, děkuji vám za tuhle vstřícnost ještě jednou. V závorce je poznamenáno potlesk poslanců ANO. Ještě bych odcitoval z jeho dalšího vystoupení k té záležitosti při projednávání novely. Už skončím, co se týká této části. Pod to bych se, pane ministře, podepsal, pokud byste se v následujících týdnech a měsících po těchto svých výrocích podle toho, i respektive vámi řízený resort, choval. A docela by mě zajímalo, když se tolikrát sešli, co tam vlastně řešili, a podobně. Za nejrozvinutějšími zeměmi už jsme desítky let. A ten propad se dále a dále prohlubuje. Kontra to, i když jsem si vyžádal, a myslím si, že zřejmě spolupráce mezi resorty a vládou nefunguje, protože pokud by fungovala, tak asi by všechny tři resorty, ale zejména resort dopravy a životního prostřední, možná primárně životního prostředí, dal k dispozici materiál, který vláda dostala.
Dětskou skupinu, pro děti, které ještě nemají věk na mateřskou školu, tak máme k dispozici jesle a další a další věci. Není prostě potřeba zavádět zákonem povinnost pro školky, aby přijímaly děti, které ještě nedosáhly věku tří let. A uvědomme si, jak to zkomplikuje život obcím.
Já vás požádám, kolegyně a kolegové, opětovně o ztišení.
Proč to nenecháme na ředitelích škol? Proč budeme pro všechny typy škol zavádět jednotné přijímačky? Je to úplně zbytečné. A tak bych mohl rozebírat jednu tu záležitost za druhou. Já bych třeba považoval za rozumnou maturitu z matematiky, ale zase bych neviděl žádnou škodu, kdyby teď nebyla uzákoněna, protože si myslím, že na její dobrou přípravu a na změnu výuky matematiky potřebujeme víc času, než kolik je tomu v té novele věnováno. Takže dámy a pánové, máme tady šanci udělat pro školy něco dobrého. Nevystavovat školství další změně. Vzpomeňme si, není to tak dlouho, co jsme přijímali jinou novelu školského zákona. Tady už je na stole zase další. Udělejme to. A mohu vás ujistit, že českým školám to nijak neublíží. Naopak, pomůže jim to.
Zmíněno je povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti let. A zmiňuje zde už dnes diskutovanou inkluzi, která je součástí předchozí novely. My jako poslanci KSČM jsme pro novelu školského zákona nehlasovali, i když uznávám, že na podobě školského zákona se odvedl kus práce a jsou zde zakomponovány změny, které by mohly přispět ke zkvalitnění vzdělávání v České republice. Na druhou stranu však máme k podobě některých těchto změn výhrady a s některými změnami výslovně nesouhlasíme. Pokud jde o úpravy, které by podle našeho názoru mohly vést ke zvýšení úrovně vzdělávání, je to jednak povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti let a dále stanovení povinnosti vymezit školské spádové oblasti pro mateřské školy. Tady se tedy naše stanovisko liší od názoru prezidenta republiky. My považujeme povinné vzdělávání v posledním ročníku před vstupem do základní školy za potřebné. Je to jeden z kroků k vyrovnání rozdílů a srovnání šancí, srovnání startovací dráhy speciálně pro děti z méně podnětného prostředí, jimž to velmi pomůže. Považujeme za důležité to, že mateřská škola má plnit a plní funkci vzdělávací, výchovnou a sociální. A tady hraje velmi důležitou úroveň právě mateřská škola. Pokud jde o spádové oblasti, my tuto změnu na rozdíl od pana prezidenta podporujeme, protože si myslíme, že pokud má být nárok na přijetí dítěte do mateřské školy, musí být páky, jak tento nárok zabezpečit. Takže spádové oblasti jsou nutné, přičemž rodič není svazován povinností nastoupit nebo dát dítě do této školy. Může si zvolit i jinou školu, kam bude přijato, pokud bude, pochopitelně, volná kapacita. Myslím si, že to má význam jak pro střední školy samotné, pokud jde o kvalitu přijímaných žáků, ale také následně pro vysokou školu, pokud jde o úroveň přijímaných studentů. Ale potažmo i pro samotné základní školy, kde jsou žáci i v té deváté třídě nuceni se připravovat na jednotné zkoušky, jsou nuceni se učit, a souvisí s tím nakonec i chování žáků ve druhém pololetí devátých tříd. Tedy kdy ještě žák může být na střední školu přijat a kdy už ne. To znamená, že vzhledem k tomu, že ještě také není přijata změna týkající se financování regionálního školství, tak toto všechno vede k tomu, nebo jsou nuceni ředitelé k tomu, aby naplnili na maximální počet střední školy, tak aby získali pochopitelně maximální počet peněz. A jsou zde dokonce dvouleté, které tvoří přes 36, téměř 37 % dětí mladších tří let, a téměř 2 % nedovršila ani dva roky. Zároveň bych ale chtěla říci, že to působí velké komplikace v těch mateřských školách, kde k tomu dochází. Tím, že jsou integrovány mezi ně, tak vlastně trpí tím předškoláci i tyto malé děti. Trpí tím předškolní vzdělávání, které by mělo být náplní především pětiletých dětí. Dvouleté děti potřebují úplně jinou péči, jak už jsem říkala.
Myslím si, že toto ustanovení je opravdu správně v souladu se zásadami našeho práva. A ne kde někdo ji tímto způsobem podvedl, a pak se ještě raduje, že ona nebude za to potrestána. Velmi prosím, abychom pokud nějakou verzi podpoříme, podpořili verzi, která vzešla z této Poslanecké sněmovny. Verze, která vzešla ze Senátu, je úplný omyl.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Chvojka.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážený pane senátore. Panu senátorovi bych chtěl na úvod poděkovat za jistou uměřenost, kterou zde projevil. Takže to mě velmi mrzí. Projednával se tu za účasti leckdy novinářů, leckdy advokátů, leckdy zástupců nějakých jiných právních profesí. Ale nikdy tam nebyli ti, o kterých pan senátor Antl mluví. To jsou Lidové noviny, které také nepochopily, o čem to je. Prostě já nechci věcně, protože to tady vysvětlila paní profesorka Válková a po ní i Marek Benda. Ale paní kolegyně Bradáčová není ta, která by měla nějakým způsobem vykládat právo nebo říkat, co je správné. Já nevím, kdo z těchto lidí je větší kapacita nebo kdo má větší právo na pravdu nebo kdo tomu víc rozumí. Když se schválí zákon o registru smluv, tak bude lépe. Tak zakotvíme v jednacím řádu, že se prostě návrhy musí schválit. Je to prostě naprosto stejná filozofie, která jde vždycky ale bohužel od stejných osob. Nebyl tam jediný státní zástupce. Myslím si, že ta senátní, stejně jak to říkal pan kolega Benda, je úplně mimo. Není to žádný exces. Není to žádný projev korupce nebo toho, že chceme někoho, pokud je vinný, vyvinit. A vyvinění tam není možné do této chvíle.
Já děkuji panu poslanci Chvojkovi. Pokud nikdo takový není, rozpravu končím. Není zájem. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali ve znění, jak byl postoupen do Senátu Poslaneckou sněmovnou.
Tento tedy, jak jsme si nakonec na začátku objasnili, se podle mého názoru týká tří zásadních neuralgických problémů: problému mateřské školky, problému povinných přijímacích zkoušek a problému maturity z matematiky. Co se týká toho druhého problému, problému povinných přijímacích zkoušek na střední školy. Otázkou ale je, co to přinese těm středním školám. Již dnes, již v minulé době ředitelé gymnázií, na kterých byl vysoký převis poptávky, si zavedli přijímací zkoušky, jistě vybírali z uchazečů ty nejlepší a nakonec je pak do svých škol přijímali. Otázkou je, co střední školy, které po prvním kole přijímacích zkoušek mají ve své třídě šest žáků. Jistojistě zdravý rozum tady velí takové střední školy zrušit.
Já se omlouvám, pane poslanče, ale požádám zvlášť levou část sálu o ztišení, aby bylo dobře rozumět, co říkáte.
Ale těm školám, které mají zájem, těm dopřejme, ať si úroveň přijímacích zkoušek, způsob stanoví samy. Je to povinná maturita z matematiky. Vůbec postavení matematiky v systému maturitních zkoušek u nás je poměrně různorodé. Byly doby, kdy matematika byla pevnou, povinnou součástí maturitních zkoušek. A ze všech čtyř těchto předmětů psali také maturitní písemnou práci, včetně velmi obtížné, tedy na svoji dobu, ale i na dnešní dobu, sice tematicky trochu jiné, než by to bylo dnes, ale velmi obtížnou písemnou maturitní zkoušku. Tehdy byla úroveň maturitní zkoušky na gymnáziu předmětem poměrně velké celospolečenské debaty. Latina, řečtina zůstaly, matematika, bohužel, dostala za vyučenou. A tak to bylo střídavě. Otázka je, zdali ta jednotná maturita má smysl. Já jsem přesvědčený o tom, že nikoliv, měla by být maturita z matematiky diverzifikovaná, určitě obtížná, povinná na gymnáziích, možná volitelná, nepovinná na odborných školách. Takto vystavujeme žáky vlastně velkému dilematu. A ještě jednu věc bych si tady dovolil zmínit. Od té doby byla maturita státní a ten státní dohled byl realizován přítomností nezávislého předsedy maturitní komise, obvykle pracovníka nějaké školské instituce, případně ředitele nějakého renomovaného gymnázia nebo nějaké renomované obchodní akademie, renomované střední školy daného oboru. Teprve inflace maturitních oborů snížila úroveň zkoušky. Jakkoli pořád byla státní, přesto její úroveň byla poměrně nízká, to přiznávám. Víme dobře, že třeba ve Spojených státech tak tomu je přirozeně. Žáci odcházejí z high school, poslední hodinu, poslední den si napíší testy, domů jim přijde poštou takový lísteček, jako asi účet za elektriku, a tam je napsán výsledek jejich maturitní zkoušky.
Zejména bych chtěla říct, že co se týká tématu inkluzivního vzdělávání nebo společného vzdělávání, tato novela školského zákona, jak sami víte, tuto problematiku neupravuje a nezabývá se jí. Co se týká vzdělávání dvouletých dětí, tak bych také chtěla říci, že 40 tisíc dětí dvouletých už v našich mateřských školách je. V roce 2020, pokud by polovina demografického vývoje dvouletých využila možnosti přístupu do mateřských škol, pak by to vypadalo tak, že už stávající kapacity by byly dostačující vyjma Prahy a Brna. Nakonec bych se chtěla vyjádřit k tomu, že se Svazem měst i se Sdružením místních samospráv dlouhodobě komunikuji. Poté co byl návrh zákona vetován, sešla jsem se a shodla s předsednictvem Svazu měst a obcí na pravidelném setkávání co měsíc, tak aby tedy komunikace byla co nejintenzivnější a abychom si správně rozuměli z hlediska opatření, která budou znamenat implementaci novely školského zákona do praxe. Věřím, vážené poslankyně a poslanci, že novelu zákona podpoříte, a věřím, že také věříte vy mně, že jsme schopná daný návrh zákona uvést do praxe a zajistit řadu opatření, která se samozřejmě netýkají pouze zákona. Děkuji vám za pozornost.
Táži se, zda se chce ke stanovisku prezidenta vyjádřit zpravodajka garančního výboru poslankyně Vlasta Bohdalová.

Jak už zde paní ministryně řekla, máme už dnes na 40 tisíc dětí dvouletých v mateřských školách. Je to v pořádku.

Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu. Eviduji několik přihlášek. Každopádně první má faktickou poznámku pan poslanec Václav Votava.
Takže nezpochybňuji samozřejmě hlasování, ale jenom pro steno.
Nyní budeme tedy pokračovat v rozpravě.
Řešení je dnes už jediné. Ideální by ovšem bylo podle našeho hnutí SPD něco jiného, tedy nastavení školského systému tak, aby školy mohly poskytovat svým žákům co nejlepší vzdělání. Práci speciálních pedagogů nyní kvůli vládě nahradí asistenti. Jde o degradaci speciálního školství. Materiály týkající se inkluzivního vzdělávání obsahují scestné předpoklady. Tvrdí, že v prostředí inkluzivního vzdělávání přichází výkon dětí sám od sebe. Školy by měly opustit kritérium výkonu jako základní ukazatel své úspěšnosti a soustředit se na pozitivní vztahy a klima ve škole. Jsou to falešné předpoklady, které budou mít zásadní dopad na kvalitu veřejného školství. Inkluze je buď scestná ideologie, nebo součást podnikatelského záměru budoucích majitelů neinkluzivních škol. Další věcí je, že v České republice systémově rezignujeme na podporu veřejného vzdělávání chytrých a nadaných dětí. Vyhláška o vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, která má řešit vzdělávání nadaných dětí, jen přidala školám administrativu a ničemu nepomáhá.
To není tak úplně jednoduché postavit si dům v centru. Radíme těm, kteří by rádi něco postavili. No to se nám to radí! A když jsem mluvil o respektu k samosprávě, tak já připouštím, že to některá ta samospráva neudělá dobře nebo šťastně, ale už kolegové mluvili o tom, že to není úplně jednoduché schválit ať územní plán nebo změnu územního plánu. A když to nejde dobře, tak klidně tu změnu děláte pět let. A to je všechno.
Nyní pan kolega Václav Zemek řádně přihlášený do rozpravy.
Jak tento souboj dopadá, vidíme nejlépe na naší krajině. A potom o senátní verzi. Tak to samozřejmě není pravda. Rovněž tak tady padlo, že zákon byl měněn kvůli fotovoltaickým elektrárnám. Myslím, že ve většině normálně fungujících zastupitelstev, kde se tvoří územní plány, tento princip je dodržován. Toto bylo vyřešeno. A doufám, že i ostatní kolegové to podpoří. Děkuji za pozornost.
I když se s přednostním právem - pardon, ne s přednostním právem, přihlásila paní kolegyně Kovářová, je tady ještě faktická poznámka pana poslance Petra Bendla, takže mu dám slovo k faktické poznámce.
Já musím jenom zareagovat na to, co říkal pan kolega Zemek. Ale odmítli jste to. V tomto návrhu zákona to je. A prosím vás, ještě jednou: Tenhle zákon je pouze o tom, kolik bude stát vynětí. Nikoliv o tom, co kde se bude dát postavit. Jestli někde bude hřiště nebo nebude žádné hřiště.
Děkuji. A ještě než dám slovo paní poslankyni Kovářové, požádám sněmovnu o klid! Ať můžeme dojednat tento bod.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, měla jsem pocit, že zde nebylo dostatečně řečeno, o čem budeme hlasovat. Za rodinné domy a veřejně prospěšné stavby budeme oddělovat. Podle schválené novely sněmovní za rodinné domy se bude platit v zastavěné ploše dle bonity půdy. Za veřejně prospěšné stavby budou bez souhlasu čili bez poplatku v proluce do půl hektaru. V senátní verzi rodinné domy v zastavěné ploše budou bez souhlasu čili bez poplatku a veřejně prospěšné stavby též. Následuje plocha zastavitelná dle územního plánu, kdy rodinné domy - dle sněmovní verze za vynětí se bude platit dle bonity a senátní verze říká to samé. U veřejně prospěšných staveb se říká, že dle sněmovní verze se bude platit za vynětí dle koeficientů. To jsou ty obrovské částky, o kterých jsme zde hovořili. Kdežto senátní verze říká, že se platit bude též, nicméně bez ekologické váhy vlivu, bez těch koeficientů dle bonity půdy. To ve stručnosti ohledně rodinných domů a veřejně prospěšných staveb. Jen podotýkám, že shoda je u komunikací, u obcí a krajů, kdy nebudou tyto platit za vynětí.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Protože rozprava byla ukončena, ptám se, jestli zpravodajové mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.
Možná že ve městech to nebude takový problém. Říkám možná, protože vlastně nikdo pořádnou analýzu dopadu tohoto kroku neudělal. Myslím, že došlo pouze k formálnímu souhlasu a podpoře některých hejtmanů, protože když jsem s hejtmany mluvil, ne všichni jsou z toho úplně nadšení. Další potíže, které jim přinese.